Pan poslanec Josef Kott. Pan poslanec Robert Králíček. Pan poslanec Roman Kubíček. Pan poslanec Jan Kuchař. Pan poslanec Jan Lacina. Paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Pan poslanec Petr Liška. Pan poslanec Martin Major. Pan poslanec Jiří Mašek.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená veřejnosti, dobré odpoledne. Chci vás teď pozdravit jako předseda volební komise a poděkovat za důvěru, kterou jsem od vás nebo od vašich kolegů minulý týden dostal, za to, že vás mohu provést volebními body na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. Tato skupina ustavila pod vedením poslance Jaroslava Faltýnka z návrhů jednotlivých poslaneckých klubů volební komisi podle zásady už poměrného zastoupení, a to v počtu 16 členů. Další v pořadí: Matěj Ondřej Havel za TOP 09, Klára Kocmanová za Piráty, já jsem Martin Kolovratník. Dále jsme na volební komisi zvolili také ověřovatele, a to poslankyně a poslance Jana Berkiho, Stanislava Berkovce, Petra Fifku, Matěje Ondřeje Havla, Kláru Kocmanovou, Vladimíru Lesenskou a Jiřího Navrátila. Postupovali jsme podle zvyklostí předchozích volebních období tak, aby každý politický klub, poslanecký klub, měl mezi ověřovateli volební komise jednoho zástupce. Mnou zmíněná skupina poslanců pověřená pro ustavení volební komise předtím 2. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Sněmovny, a to pro všechny volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny pro celé 9. volební období. Prosím o hlasování.
Zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů Já tedy zahajuji rozpravu a jako první se přihlásil pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Vznáším tedy tento návrh.
Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo Znovu poprosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo ještě jednou. Dobré odpoledne jménem volební komise. Dále vás chci informovat o dalším postupu.
Paní poslankyně Jana Berkovcová. Pan poslanec Josef Bernad. Pan poslanec Richard Brabec. Pan poslanec Jan Bureš. Pan poslanec Josef Cogan. Pan poslanec Oldřich Černý. Paní poslankyně Klára Dostálová. Pan poslanec Aleš Dufek. Pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Pan poslanec Milan Feranec. Pan poslanec Petr Fifka. Pan poslanec Jaroslav Foldyna. Pan poslanec Martin Hájek. Pan poslanec Matěj Ondřej Havel. Pan poslanec Jiří Havránek.
A poslední informace ode mě. Děkuji za pozornost.
Ptám se, má někdo k vystoupení předsedy volební komise nějaký dotaz? Tím je vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji ustavující schůzi do 10. listopadu do 10.00, kdy začneme projednávat návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru. Prosím, abychom všichni povstali. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásil a poprosím, abyste se přihlásili svými čerstvě novými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny Já vás opět poprosím, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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 Otevírám bod číslo Slib poslanců Poté bude číst poslanec Petr Fiala vaše jména v abecedním pořadí a vy ke mně budete postupně přistupovat. Slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Poprosím poslance Petra Fialu, aby předstoupil k řečnickému pultu a ujal se slova.
"Slibuji věrnost České republice.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 Pan poslanec Andrej Babiš. Paní poslankyně Jana Bačíková. Pan poslanec Ivan Bartoš. Pan poslanec Jan Bauer. Pan poslanec Petr Beitl. Paní poslankyně Romana Bělohlávková. Pan poslanec Petr Bendl.
Přihlášku nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a i zde se hlásí pan předseda Jakob. Táži se, zda je protinávrh? Nikdo se nehlásí, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Tím končím projednávání tohoto bodu. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby Počet členů je i v tomto případě lichý. I zde zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. I zde pan předseda Jakob. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Otevírám další bod a tím je Návrh na zřízení stálé komise Počet členů je vždy lichý, jako v předchozích případech. Nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a už vidím, že pan předseda Jakob je připraven vystoupit. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Končím tedy podrobnou rozpravu a přečtu návrh usnesení. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Já vám děkuji. Končím projednávání tohoto bodu a konstatuji, že všechny stálé komise jsme schválili v souladu s jednacím řádem. Otevírám bod, který nese název Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací Parlament České republiky je zastoupen svými stálými delegacemi v těchto meziparlamentních organizacích: V Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří je Poslanecká sněmovna zastoupena výborem pro evropské záležitosti. Počty členů jsou určeny jednacími řády nebo vnitřními předpisy jednotlivých meziparlamentních organizací. Stálé delegace do meziparlamentních organizací jsou složeny z členů obou komor Parlamentu. V minulém volebním období byla Poslanecká sněmovna v jednotlivých delegacích zastoupena takto: Pouze ve třech stálých delegacích došlo ke změnám v požadavcích na počet povinného zastoupení žen:
Sama nejsem právník.
To jenom pro přihlášeného poslance.
Děkuji za slovo. Každý z vás si to určitě pamatuje, že kandidovalo 22 politických subjektů, a pokud si v tuto chvíli všichni najdete stránky www.volby.cz, tak první, co na vás vyskočí na této stránce, je rozdělení mandátů stranám, které překročily danou hranici, aby se do Poslanecké sněmovny dostaly. Jsou to čtyři subjekty. Měli jeden klub a měli jednoho předsedu poslaneckého klubu, kterým byl Petr Gazdík. Proto bych vás všechny chtěla poprosit o zařazení tohoto bodu na plénu Sněmovny. Myslím si, že je důležité, aby tento bod byl zařazen a projednán. Proto znovu opakuji, že tento bod prosíme o zařazení jako 31. bod této schůze.
Nyní je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, následuje přihláška paní poslankyně Válkové.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že teď máme opravdu velmi důležité věci, které bychom měli řešit - je to covid, abychom zvládli tu krizi. Obyvatelé nás sledují, nechtějí žádná další zbytečná omezování. Chtějí, aby se pandemie kompetentně řídila. Z jakého důvodu tady máme malý počet očkovaných lidí? V očkování zaostáváme za Vietnamem, Uruguayí, Kubou a spoustou podobných států, kde bychom měli mít předpoklady je překonat. A to je skutečný problém, který bychom měli řešit, a nikoli zde vytvářet zástupné problémy. Stejně tak od počátku jsme říkali voličům, a voliči nás s tím zvolili, že utvoříme dva poslanecké kluby. Zachovali jsme se k nim naprosto čestně a otevřeně. K ustavení klubu je třeba nejméně tří poslanců. Tato úprava byla vložena do zákona v roce 2006 jako reakce na zájem utvořit poslanecký klub Strany zelených. Doslovná interpretace by totiž neumožňovala ustavit klub poslancům zvoleným do Sněmovny za strany kandidující v koalici, nebylo by možné ustavit dílčí kluby ani koaliční klub. Takovou doslovnou interpretaci je proto třeba odmítnout jako nesprávnou až absurdní. V uvedeném ustanovení je tedy podle názoru legislativního odboru mezera, neboť tato úprava nepamatuje na koalice. S použitím analogie proto dovozujeme, že je možné ustavit klub za každou stranu sdruženou ve volbách v koalici, pokud bude mít klub aspoň tři členy. Ustavení jednoho klubu ze stran kandidujících ve volbách v koalici je přitom rovněž možné.
Připomínám ještě, že v případě voleb předsedů výborů organizaci volby zajišťují jednotlivé výbory samy, to znamená, že návrhy kandidátů se předkládají ve výboru.
Úvahy ministerstva by se v každém případě musely promítnout v odůvodnění mimořádného opatření." Dovolte mi říct, že to je neuvěřitelný šlendrián a opravdu děsivá neúcta k občanským právům a svobodám, které ministerstvo a vláda protiústavně dokola pošlapávají. Ano, ve jménu dobra byly v historii napáchány ty největší zločiny. Ostatně jestli opravdu chcete chránit lidi před nemocemi a smrtí, tak něco začněte dělat s kardiovaskulárními chorobami, na které umírá předčasně 70 % lidí. A opřete se taky do rakoviny, kterou onemocní třetina z nás a čtvrtina z nás na ni také zemře. A také byste museli otevřít oči a uviděli byste, co a proč skutečně ohrožuje zdraví lidí. Správné systémové řešení je cílené posilování imunity a zdravý životní styl. Ale to zjevně nikdo nechce a naopak lidem imunitu likvidujete. Dovoluji si citovat filozofa Jana Konfršta. Cituji: "Nestojí za zamyšlenou, jak frekvence užívání slova imunita ve veřejném prostoru klesá ve prospěch slova očkování? Také by bylo fajn poslouchat lékaře, kteří říkají, že tak jako jiné virózy by se covid měl léčit dostupnými léky, a to už u praktického lékaře. Pokud to neuděláme, pak i my budeme odpovědní za zločiny spáchané na občanech. Za druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě, aby nepřijímala žádná mimořádná opatření, která by byla v rozporu s ústavou zaručenými svobodami a která by byla v rozporu s rozsudky Nejvyššího správního soudu." Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována nemoc" - uvozovky jsou tady - "na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato v uvozovkách nemoc je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní, aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána." Znovu připomínám, že čtu výzvy renomovaných lékařů, kteří se ohrazují proti dosavadnímu jednání Ministerstva zdravotnictví a proti jednání dosavadní vlády. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie. Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného, odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky. Vláda není schopna odpovědět na základní otázku - kdy opatření skončí. Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod." Úplně na závěr mi dovolte ještě dodat, že SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, o kterém uvažuje vláda, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování, a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme diskriminaci a segregaci neočkovaných.
Jako první zazněl návrh pana poslance... předsedy Tomia Okamury, návrh zařazení nového bodu pod názvem Diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro uvedený návrh? Vypadá to, že máme porouchané zařízení. Ještě jednou vás tedy odhlásím a prosím, znovu se přihlaste svými kartami. Pan poslanec Kukla, už jsem si našla, tak už je všechno v pořádku. Vypadá to, že jsme přihlášeni. Proto prosím ještě jednou, ať víme, o čem hlasujeme. Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat, a bod tedy nebyl zařazen. Není možné hlasovat o jeho pevném zařazení. Mělo by se tedy jednat o zařazení nového bodu, a totiž Nevhodné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu pod tímto názvem. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dávám hlasovat. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Navrhovala pevné zařazení bodu, který jsme právě nezařadili na schůzi. Vypořádali jsme se tudíž se všemi návrhy pořadu schůze. A nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Můžeme tedy přistoupit k bodu schváleného pořadu schůze. Je to K tomuto bodu jste obdrželi usnesení volební komise číslo 14 ze dne 22. listopadu 2021 a já prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o navržených kandidátech a seznámil nás s dalším postupem.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ve volební komisi jsme přijali usnesení číslo 14, které jsme standardně rozeslali všem předsedům poslaneckých klubů, a vy ho také máte před sebou na stolech. Je to obdobné, respektive prakticky stejné jako volba předsedy. U této volby nyní tedy ze dvou jmen můžete vybrat pouze jedno, a to zakroužkováním čísla před tím jménem, které si vyberete. Naopak křížkem musíte označit to druhé jméno, jinak bude váš lístek neplatný. Pokud by první kolo nebylo úspěšné, tak se opakuje ve druhém kole. Budou do něj postupovat oba dva navržení kandidáti.
Děkuji, pane předsedo. Další s přednostním právem za klub SPD je přihlášen pan místopředseda klubu Rozvoral z důvodu omluvy pana předsedy.
Ještě předtím přečtu omluvy. Máte slovo.
Tohoto kola se zúčastnilo 182 poslanců a poslankyň. To je počet vydaných hlasovacích lístků. Z toho plyne, že volba opět nebyla úspěšná. Tomio Okamura získal 18 hlasů a Radek Vondráček 66 hlasů.
Prosím, máte slovo.